Kór když všichni víme, že to prostě a jednoduše těm starobním důchodcům patří.
Tak to je oznámení, že přenastavíme hlasovací zařízení. Není to nic neobvyklého, v minulosti byl ten čas skutečně takto dlouhý. Nicméně všichni jsou o tom informováni z hlediska předsedů klubů. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pastuchová, následuje paní poslankyně Adámková.
Unavení jsme všichni a určitě se všichni těšíme domů, ale přesto mi dovolte, abych se alespoň krátce, ne tak dlouho, jak jsem měla připraveno, vyjádřila. Ale možná se mýlím. Myslím si, že to tak vůbec nemuselo být, kdyby ta dohoda o tom, že nás všechny pustíte ke slovu, mohla být už dávno za námi a mohli jsme teď být už doma u svých rodin. Bohužel se tak tomu nestalo, takže nám nezbývá nic jiného než pokračovat dál a vyjadřovat se aspoň v dobu, kterou už jste nám dovolili. Já vítám pana premiéra. Jsem moc ráda, že vždycky se přijde podívat na pět minut, nic nám neřekne k tomu, co tady říkáme, a zase odejde. Já bych chtěla říct, že nás je ještě osm, jak řekl můj kolega. Já se vyjádřím ke svým osmi sněmovním pozměňovacím návrhům. Takže jenom na to upozorňuji. Když nám to neposkytnete, tak ty přestávky tady k tomu máme.
To je snad ovšem více než jasné. No ale tady pan doktor Haas to má jasně, ten už asi zná to rozhodnutí. Takže ano, hnutí ANO to dá k Ústavnímu soudu. Vůbec nechápu, proč to tlačíte tímto způsobem. To je neuvěřitelné. Kolega Ratiborský Michal taky nemohl vystoupit. Stav legislativní nouze je nástrojem, který by neměl být zneužíván, a jeho použití by mělo být po opravdu důkladném zvážení a odůvodnění. Je špatně měnit proces valorizace důchodů v jeho průběhu, a to ještě ve zkráceném řízení. Měli jsme na tento proces relativně dost času, kdy predikce inflace a ekonomického vývoje byla dávno známá. Velmi mi to připomíná zneužití stavu legislativní nouze při snaze o zachování dosavadních platových předpisů v roce 2001 za vlády Miloše Zemana, aby se vláda vyhnula rozpočtovému provizoriu, protože na zvýšení platů neměla prostředky. Přesto dávno o navýšení platů věděla. V minulosti byla legislativní nouze využita mnohokrát, ale až na výjimky v důsledku náhlých a neočekávaných situací, a zákony byly přijímány ve shodě koalice i opozice. Ze 128 přítomných 127 bylo pro projednání ve zkráceném režimu, pro, jeden se zdržel a následně byl zákon přijat všemi přítomnými. Takže pohodlná ústavní většina. Podle jednacího řádu může být vyhlášen na určitou dobu. Při vyhlášeném stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny rozhodnout na žádost vlády, že předložený vládní návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání. Naopak je to zákon, na kterém musí být ta nejširší shoda, který se musí občanům naší republiky vysvětlit a který nesmí popírat samou existenci systému vyplácení důchodů. Dámy a pánové, na důchod totiž ti, kteří celý život pracovali pro tuto republiku, naši zemi, naši krásnou zemi, mají právo. Možná někteří plánují naplnit svoje sny, které nestihli, jiní se chtějí věnovat vnoučatům. Je to konečně čas, kdy si mohou vydechnout a plánovat život podle svých potřeb. My jako Česká republika jim to dlužíme. Vy jako představitelé této republiky jim to upíráte, vás se to netýká.
Tak poprosím zase kolegy v sále, jestli by se zklidnili, případně přenesli diskusi do předsálí.
Jsou ohrožena základní práva a svobody občanů? Ne. Je ohrožena bezpečnost státu? Hrozí značné hospodářské škody? Pan ministr financí zatím tvrdí, že se do rozpočtu při zachování valorizací vejde a nebude ho zvyšovat. Pojďte si sednout ke stolu, řekněte konečně poctivě, jak to celé teď máte, a pojďme hledat řešení, říká pan Novák. Nejsou důvody pro stav legislativní nouze. Takže kolegové, kolegyně říká, pan Novák, zastavte to, ještě máte čas to zastavit a ukázat lidem, že to s naší republikou myslíte dobře. eště máte čas si zachovat svou tvář. Co řeknete svým voličům? Že jako furt Babiš? - Tady píše. To asi už nikdo nemůže brát vážně, říká pan Novák. Proto prosím projednejme vše řádně, vyslechněme si stanoviska o dopadech tohoto rozhodnutí. Jsem schopen pochopit, že když se nedaří, je potřeba dělat kroky, které jsou možná v daný okamžik nepopulární, ale pro budoucnost nutné. Ale ne tak, že mi někdo tady říká, že mám držet hubu - nevím, kdo to říkal - a krok, hubu a krok a nedívat se, když se obírají za bílého dne ti, kteří by měli mít náš respekt a úctu. Děkuji. Říká Marek Novák. Dále se jedná o práva umožňující parlamentní opozici blokovat či oddalovat většinou přijatých rozhodnutí, zákonů, a konečně jde v neposlední řadě i o práva chránící parlamentní opozici i její jednotlivé členy před pronásledováním a zvůlí ze strany většiny.
A protože nebyla otevřena obecná rozprava, tak teď ty pozměňováky nějakým způsobem obhájím, a celý jejich kontext. Například jste zrušili EET, tam se pohybujeme někde ve výběru mezi 8 a 13 miliardami. Záleží na tom, v jakém roce to bylo. Protože když jsem se díval, tak spotové ceny jsou nějakou dobu pod tou zastropovanou cenou, to znamená, že ty náklady nejsou takové, jaké byly, když jsme si to všichni, to vám nedávám za vinu, když jsme si to všichni představovali před třemi čtyřmi měsíci. V rozpočtu ale, a já jsem na to upozorňoval, v rozpočtu na rok 2023 vy jste pro valorizaci ale neměli ani korunu, takže i těch 15 tam vlastně musíte přidat, takže stejně tam dochází k nějakým přesunům. V případě ale důchodů tam ten problém je opačný. Tam se vlastně ty změny toho automatu dějí po volbách. S tím souvisí jeden základní argument, který vy jste tady... A ukazoval jste tady ten graf. On tady možná někde je. Ale já jsem to vysvětloval. To samo o sobě jako číslo a jako důkaz předložení toho vašeho návrhu nestačí. Protože když tam se podíváte, tak v letech, kdy ty důchody také rostly relativně svižně, tak ale mnohem svižněji rostly reálné mzdy, protože byla nízká inflace a ekonomický růst. V momentě, kdy ekonomický růst není nebo je pokles, je vysoká inflace, tak najednou ten poměr se mění. V tomhle srovnání ano. Ale když se podíváme z hlediska jeho životních nákladů, tak to absolutně vůbec neodpovídá. Vůbec to neodpovídá. Čímž se dostávám k tématu inflace. Ale ten spotřební koš u seniorů je úplně jiný. Tam ta inflace je mnohem vyšší. A oni nemají tu možnost to nějakým způsobem obejít. Jak chcete obejít nákup léků, základních potravin, nájem, elektřinu? Tam jsou ty největší skoky. Když takhle tady v noci jsem si projížděl různé svoje dokumenty, narazil jsem na takové zajímavé srovnání, když tedy chcete ta čísla, jak se vyvinul mezi rokem 1990 a rokem 2023 starobní důchod, průměrná mzda a plat poslance. Já jenom říkám, že vždycky se na to dá dívat z různých úhlů pohledu, že není jenom ten jeden správný, že těch čísel je spousta.
Je to narychlo. Určitě se rozevírají nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými seniory, ale dělat novelu zákona bez jakékoli diskuse, bez standardního legislativního procesu, když známe nález Ústavního soudu, který se velmi vymezuje proti disproporcionalitě mezi základní a zásluhovou složkou důchodu, dokazuje nesoudnost, chaotičnost a nesystémovost této vlády. Konkrétní úprava zvýšení vyplývá z nařízení vlády, a proto je tady ten kvapík, protože kvůli prezidentským volbám jste neměli tu odvahu, vážená vládo, kterou se tak strašně zaklínáte, jít s tou spornou novelou klasickým legislativním procesem. Obě ustanovení předložený návrh zákona jednorázově pro navýšení v červnu 2023 suspenduje, novou úpravu pak navrhuje, ale jen pro výši valorizace, pro ten samotný výpočet. Proto je navrženo přijetí zákona ve stavu legislativní nouze a zvolena mimořádná účinnost dnem vyhlášení. A to je skutečně skandální, protože touto novelou ta pravidla v té třetí třetině jednoduše měníme. Jedná se o změnu zákonných pravidel, jejichž podmínky již byly naplněny, týká se období, které již uplynulo, a dokonce již dle stávajících pravidel byla vypočtena zákonná míra valorizace. Nyní má dojít k pouhé výplatě na základě nařízení vlády. Zákonná pravidla valorizace ve vládě účelově se zdají být příliš vysoká, a proto se mají zpětně změnit. Tím je narušena i ústavně-právní zásada rovnosti. Zákon ukládá navyšovat procentní výměru důchodu, přesto pro výraznou část důchodů se zvyšuje převážně o pevnou částku. Oproti smyslu a účelu zákona dochází k plošnému navýšení důchodů, čímž se zásadně popírá princip zásluhovosti typický pro subsystém sociálního pojištění.
Já také děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku. Mám tady přihlášeného pana poslance Strýčka, ale já ho nevidím, tak to byl asi omyl. Takže pan poslanec Flek. Vaše dvě minuty, prosím.
Já bych řekl zneužívání v tuto chvíli, protože pokud byste věděl, co se děje na urgentních příjmech, jak dochází ke zneužívání této lékařské praxe, tak byste mluvil možná trošku jinak. Nedávno jsem absolvoval návštěvu Úrazové nemocnice v Brně s akutní gastritidou. Ale chtěl jsem jenom říct to, že lékaři nejsou ořezávátka, zdravotní sestry také nejsou žádná ořezávátka a integrovaný záchranný systém nejsou taxikáři!
Také děkuji za dodržení času. Vyvolalo to další dvě faktické poznámky, paní poslankyně Schillerová a připraví se pan poslanec Juchelka. Paní předsedkyně, prosím.
Ale aby se tady plošně zaváděly poplatky, které zase dopadnou na ty sociálně nejslabší, tak to rozhodně nepodporujeme.
Také děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím.
Já děkuji moc. Já bych jednom reagoval na svého ctěného kolegu vaším prostřednictvím. My přece se bavíme o nějakém kontextu, o nějaké době, ve které se nacházíme. Takže cituji: "Z mého pohledu to má ale zásadní háček. Nepovede to k tomu, že pak všichni budou volat sanitku? Takže regulace na urgentních příjmech je potřeba, řada lidí tam chodí zbytečně. Otázka je, jak pomocí regulačního poplatku sankcionovat ty, kdo to nadužívají. A to nemám vymyšlené, to čekám na NERV.
Už ale zapomíná dodat, že nebývale rostou i životní náklady. A znovu jsme u inflace a znovu jsme u toho, že jsou neschopní inflaci srazit, protože nechtějí. Předložený návrh je proto pro nás zcela neakceptovatelný, protože o peníze obíráte ty nejzranitelnější, naše seniory, rodiče, prarodiče, a pošlapáváte přitom jejich základní práva. Vláda se chová k seniorům podobně jako neblaze proslulí takzvaní šmejdi. - Teď jsem si vzpomněl na toho europoslance, jak se jmenuje, ten pro ně dělal a stále žvaní v médiích. Nebudu to komentovat radši dál. - Po těch jim alespoň zůstaly předražené deky a hrnce, ale po této vládě českým seniorům bohužel nezůstane vůbec nic. Možná ještě hůř na tom budou příští důchodci, a tím mám na mysli moji generaci. Já jsem se narodila v roce 1989, říká Monika Oborná, a většina mých přátel a spolužáků jsou porevoluční generací. Umíte si to představit? Podle premiéra Fialy se sice o navýšení věku odchodu do důchodu jedná. Rozumíte tomu? A co Řecko? Evropa je v pohodě. Řekl i rok? Po třech měsících je to zcela nezbytné. Co se změnilo? Nic se nezměnilo. ODS vždycky před volbami slibovala a po volbách to bylo jinak. Stárneme snad letos rychleji? Nebo je to tím, že letos už nejsou žádné volby? Je sice pravda, že pravděpodobnost dožití pomalu roste, období života ve vyšším věku si však řada lidí neužívá v dobrém zdravotním stavu. Tak to nevím, jestli to mám brát osobně, ale dobrý. Psychicky náročné. Je to tak, pokud si pamatuji. Logicky tyhle dva rezorty měly zůstat tak, jak je naši předkové postavili. To mělo být spolu. Naděje dožití je statistický údaj, který nic nevypovídá o kvalitě života. Prodlužování věku ve skutečnosti představuje spíše budoucí zátěž pro zdravotní a sociální systém než zdroj přímo od pracujících pro důchodový systém. Spíše než plošné prodlužování věku odchodu do důchodu by vláda měla hledat způsoby, já si myslím, jak ho zkracovat, jak lidi motivovat, aby sami podle svých možností odchod do důchodu odkládali. Ale to je samozřejmě na lidech. A ti, kteří těžce pracovali, tak mají na to nárok. Namísto toho jen škrty a strašení lidí, že do práce budou chodit tak dlouho, dokud se udrží na nohou, říká Monika Oborná. A tady je další - pan Tomáš Helebrant, kterému také bylo upřeno právo, ústavní právo, promluvit. To říká Tomáš Helebrant. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na dnešní schůzi jsme se již zabývali stavem legislativní nouze, respektive tím, zdali jej Sněmovna prodlouží, nebo zruší jeho trvání. To už máme za sebou, ale pojďme si k tomu důležité věci zopakovat. Případ, kdy vláda včas nereagovala na vývoj, který byl známý po řadu měsíců, se teď na poslední chvíli snaží prosadit změnu zákona a bojí se obstrukcí opozice, rozhodně nelze považovat za mimořádné okolnosti. Je dobré si připomenout, že velmi podobnou situaci jsme už jednou zažili. V roce 2010 vláda chtěla snížit podporu u stavebního spoření, ale bála se, že by ji to poškodilo v podzimních volbách do Senátu a do zastupitelstev obcí. Proto návrh předložila až těsně po volbách, zároveň ale potřebovala, aby se jeho schválení stihlo do konce roku. Opozice hrozila obstrukcí, proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze a zákon prosadila. Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud a ten dospěl k závěru, že zákon nebyl přijat řádným způsobem, a proto ho zrušil jako protiústavní. Od tehdejší situace se ta dnešní liší jen v jediném. Tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes už máme rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici. Jak již bylo zdůrazněno orgánem primárně příslušným k posouzení, zda se o takovou situaci jedná, je vláda a posléze Poslanecká sněmovna, nikoliv Ústavní soud.
Takže dle našeho názoru je to špatně i projednávat tento zákon ve stavu legislativní nouze, což taky říkáte, že rozhodne Ústavní soud. No a taktéž jsme byli poslední čtyři dny tady v této Poslanecké sněmovně svědky toho, jakým způsobem přistupujete k jednacímu řádu Sněmovny, což je taktéž zákon, jak je pro vás gumový, jak ho dokážete ohnout, různě překroutit, a samozřejmě to také podle vás rozhodne Ústavní soud. My to říkáme pořád. Možná tady budeme až do rána, protože si budeme chtít možná ještě trošičku odpočinout, takže si ještě vezmeme určitě ty dvě dvouhodinové přestávky, abychom se ještě dokázali svěže možná podívat na to, jakým způsobem budeme ve třetím čtení hlasovat pro ty jednotlivé pozměňovací návrhy, tak uvidíme, jakým způsobem to celé dopadne. Proč ta inflace samozřejmě vzrostla, to už jsem tady říkal. Je to díky tomu, že vznikla energetická krize. V tuto chvíli vidíme, jak opravdu nejen důchodci, ale hlavně jak jsou ohroženy mladé rodiny s dětmi, skutečně bojují na všech frontách. A je to díky tomu, že prostě máme třetí největší inflaci v Evropské unii ,a díky tomu nám rostou de facto před očima každý den ceny všeho. Co se týče těch mých pozměňovacích návrhů, my tam navrhujeme různé částky. Z jednoho prostého důvodu.
Společným znakem všech těchto jednání je konsenzus koalice i opozice a hlavně to, že přijímané zákony pomáhají, neškodí a jsou přijímány díky neočekávatelným okolnostem.
Ano, pane poslanče, rozumím. Poprosím zbytek kolegů v sále, aby se přece jen utišili a mohl pan poslanec pokračovat.
Znala jednoznačně jeho dopady do státního rozpočtu a nemůže argumentovat tím, co uvádí v důvodové zprávě. Bylo by aspoň korektní říci, že chybějí prostředky ve vládním návrhu státní rozpočtu. A tuto okolnost, totiž že vláda nejprve něco slíbí a potom nesplní, v žádném případě nelze označit za mimořádnou okolnost, kdy hrozí státu značná hospodářská škoda. Zkrátka slíbit pracovníkům zvýšení mezd, potom tento závazek nesplnit a označit řešení za řešení, které dokonce vyžaduje mimořádné okolnosti a mimořádné projednávání, je podle mě postoj naprosto neudržitelný. Z tohoto důvodu nelze podpořit návrh na podporu usnesení, že trvá stav legislativní nouze. Žádný nebyl, není, tudíž ani netrvá. Děkuji. Chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedo, sdělit panu Cyrilu Svobodovi, že nezáleží na něm ani na poslaneckém klubu KDU-ČSL, jestli prohlásí, že legislativní nouze je, nebo není. Poslanec Miloslav Výborný: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, mým názorem je, že státotvornost se neprojevuje pouhým přitakáváním tomu, co vláda předloží, ale může se projevovat také odporem k tomu - no představte si, odporem k tomu, co předloží vláda nebo nějaká skupina poslanců. Jednáme teď o tom, zda je, nebo není stav legislativní nouze, posléze o tom budeme hlasovat a hlasování nějak rozhodne. Předpokládám, že je docela rozumné ptát se vlády, v čem tedy spatřuje důvody, pro které byl stav legislativní nouze vyhlášen. Moc jsme se z těch důvodů zatím v této rozpravě nedozvěděli. Ano, tato hodnota, která není hodnotou jen jedné politické strany, ale měla by být hodnotou České republiky, je pro nás nejdůležitější. Snažím se vám to vysvětlit naprosto jasně, ale dovolte mi dvě zemanovské poznámky na závěr. Vítám, že se lidová strana stala bojovníkem za práva pracujících. - No tak dneska je to zas naopak. Lidová strana bojuje proti důchodcům. No, přemýšlím o tom. Za druhé, můj lékař mi doporučil, abych zhubl o 10 kilo. - No to bych taky potřeboval. - Pokud si vyslechnu ještě několik projevů představitelů čtyřkoalice, při kterých se mi zdvihne žaludek, můj lékař bude úspěšný. Potlesk. Nikdo mě neposlouchá. To je zajímavé.
Ona to asi úplně vůbec nepochopila. A jestli tady my něco porušujeme?